Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele. Pan ministr nemá zájem. A zpravodajů - paní poslankyně Pěnčíková, pan poslanec Kott, pan poslanec Kořenek nebo pan poslanec Vozka? Nemají zájem. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Ještě tedy, když už jsme se takhle sešli, budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Přikročíme k další sérii hlasování o bodu, který je označován jako jeden z těch kontroverznějších.
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím.
Děkuji.
Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.
Děkuji. Tím pádem jsou nehlasovatelné body pana kolegy Adámka a pana kolegy Stanjury z důvodu stejného znění a pak samozřejmě také nebudeme hlasovat o bodu z výboru pro životní prostředí a totožné pozměňovací návrhy, které se týkaly 300 parkovacích míst. Pokročíme tedy k přechodným ustanovením a to je bod D18 z výboru pro životní prostředí.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím.
S faktickými poznámkami se přihlásil pan poslanec Rais, Stanjura a Stupčuk.
Dobrý den. Já bych zareagoval na svého předřečníka. Mám naprosto opačný názor. Podporuji stanovisko ministerstva.
Děkuji panu poslanci Raisovi.
Děkuji za slovo. Tak za prvé vidíme typický úřednický postup - stačí to v metodickém pokynu. No, nestačí. To nic neřeší. Nicméně moje poznámka je obecnější. Reálně se nevyřeší nic. Kdo tvrdí že ano, tak podle mě není upřímný. Jenom potvrdíme, že nemusí být kvalitní příprava. Všichni se tady zaklínáme - stabilita, stabilita, stabilita. Než se adaptují zadavatelé na tuto novelu, bude tady nový zákon.
Prosím.
Takže já bych v tom neviděl z tohoto pohledu žádný problém. A vůbec bych zde nemluvil o nějakém korupčním prostředí, když sama Evropská unie svou právní reglementací zde vytváří takovéto prostředí, takovouto možnost. Obdobně je tomu i v případě právních služeb.
Děkuji. Nyní pan poslanec Zlatuška s faktickou poznámkou a mám tady další faktické poznámky pana poslance Laudáta, Farského a Koubka.
Metodický pokyn je nepochybně v souladu se zákonem. Koneckonců pan poslanec Vácha říkal, že ten pozměňovací návrh je kompatibilní s tím metodickým pokynem. Ale to pouze zmnožujeme ustanovení v zákoně, zmnožujeme práva, která dnes již v zákoně jsou.
Děkuji.
To jde tak, že jakákoli změna se načítá a nesmíte odečítat změny. Takže prosím, já jsem skutečně trošku zděšen tím, že tady teoretizujete. Nicméně položte si otázku. Dobře, tady všichni kradou, slýcháme to tady od pana Babiše. Jejich zodpovědnost za předané dílo.
Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Farského.
Skutečně to v ní je. Ani zákon o vnitřní kontrole ani zákon o registru smluv tady není a schválen nebude s účinností tohoto zákona. Přesto ta vrata pro korupci už otevíráme. Já si myslím, že v momentě, kdy tyto zákony, ať už jeden, nebo druhý, budou, tak ten zákon o veřejných zakázkách bude moct být neskutečně jednoduchý.
Opět se přimlouvám za jeho podporu. Tedy asi retroaktivita, která je navrhovaná. I zde existují významné pozměňovací návrhy. Už jsem tady o nich jednou mluvil. Návrh, který má nějak vymezit územní příslušnost dotčené veřejnosti. Tak jsem to tam formuloval. Já vím, že tady ministerstvo k tomu dalo negativní stanovisko. No, to je přeci obrovsky silný mandát. Ale u nás bohužel se někdy stává, že občanská sdružení, dotčené organizace, ekologická sdružení, ekologičtí aktivisté zneužívají toto své právo už dnes. Představme si, co se bude dít, když budou nadány takovýmto obrovským mandátem. Tak proto vás o podporu těchto svých návrhů prosím.
A nyní s faktickou pan poslanec Urban.
Že všechny rozběhlé projekty budou zastaveny. To znamená nejenom ty, které jsou financovány z evropských peněz, ale projekty, které jsou financovány z českého rozpočtu. Průmysl, tedy privátní investice z mého pohledu budou rovněž ohroženy, ale budou ohroženy i velké projekty krajské a městské. Myslím si, že to riziko je příliš velké na to, abychom skutečně vystavili českou zemi stopce - červené z hlediska budoucího rozvoje.
Prosím, máte slovo.
Zpracovat záměr studií podle tohoto zákona, který probíráme, může pouze osoba, která má autorizaci a tu autorizaci na pět let. V novele, kterou nyní projednáváme, zavádíme změnu a u této změny už není explicitně uvedeno, zda tuto autorizaci, zda tuto změnu musí zpracovávat osoba s autorizací, či nikoli.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.
Děkuji za slovo.
Dobrá, zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Dále budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B usnesení hospodářského výboru, a to bod 5. - Nebudeme ho hlasovat, protože už byl schválen pozměňovací návrh pod písmenem A, takže je nehlasovatelný.
Ano, takže prosím další návrh. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Bylo mu připočteno daleko více negativ, než která kdy v něm byla napsána. Třeba že se kvůli tomuto zákonu soutěží na nejnižší cenu. To hodnocení, tak jak je definováno v zákoně od toho roku 2006, je pořád stejné. Ale není v zákoně napsáno, že se má soutěžit na nejnižší cenu. Určitě souhlasím s tím, že komplikací, kterou nikdo na začátku si nevyhodnotil, co to způsobí, je to rušení při jedné nabídce. Ale jistě si vzpomínáte, že jsme schválili zákonné opatření v Senátu, které říká, že ano, v první fázi se zruší, ale v druhém kole už i při první možné nabídce je. Sice to samozřejmě stojí nějaký čas navíc, ale je lepší řešení zrušit úplně toto opatření a znovu umožnit šití zakázek na míru? My na odchlíplou záplatu šijeme další záplatu a máme pocit, že tím vyřešíme podstatu. Nevyřešíme. Druhý model, kterým se přichází k řešení, je to, že v některých případech prostě chceme zhasnout a pak říkat, že ten problém, když vidět není, tak vlastně neexistuje. Podle mě je to také chybný postup. Co se týká vládního návrhu, tak skutečně je tam pět opatření. Dovolil bych si je jen lehce komentovat. A je naším úkolem utrácet peníze, veřejné prostředky, utrácet peníze občanů rychle, anebo efektivně? Je naším úkolem, aby se s nimi nakládalo tak, aby za ně byl dodán co nejlepší výsledek, nebo ten, abychom investovali rychle a mohli se chlubit čísly, že ekonomika roste díky tomu, že vyhazujeme peníze oknem? Takže z tohoto momentu si myslím, že to není dobře. Zároveň chápu, že v této situaci jiné řešení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj už asi nepřipadá v úvahu. Co se týká doplnění kritéria hodnocení, o kterém říkáme, že tím pádem nebude nutné, nebude tak často se soutěžit na cenu. Znovu říkám, to není způsobeno zákonem, že se soutěží na cenu, to je způsobeno těmi vnějšími okolnostmi a ty se nezmění. Znovu neřešíme základ, ale řešíme následek s tím, že máme pocit, že vyřešíme podstatu. Co se týká jednoho účastníka a rušení, to už jsem zmínil. Přijali jsme zákonné opatření, které to upravovalo, byť to zákonné opatření bylo na hraně ústavnosti v té své potřebnosti schválení. Schválili jsme ho, rok na to fungujeme dál. Přesto, protože je to asi mediálně silné téma, tak se ruší. Ten problém, který se ale neřeší a ke kterému se nedochází, je to, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhoduje pomalu, který způsobuje to, že zvláště v případě dotačních financí, ale i v případě rozpočtového financování v rámci jednoho roku dochází k tomu, že ta zakázka je tam zaparkována na tak dlouho, že o peníze buďto přicházíte, anebo se s někým musíte třeba i draze dohodnout. Tam je ta potíž, tam bychom měli vstoupit a tam bychom měli řešit. Jenom zhasneme, aby na to nebylo vidět, a budeme se chlubit a vyprávět, jak jsme vyřešili problém. Nic se tím nevyřeší, navíc podle všeho je to v rozporu s evropským právem. No to už je zločin! Představa toho, že budu problematickou přípravu zakázky v projektové přípravě nahrazovat tím, že pak postavím něco v podstatě jiného, je otevření vrat pro korupci, jakou si nedovolil zatím nikdo. To povede k daleko většímu soutěžení na cenu a zvláště k obrovskému plýtvání a šlendriánu. Podobně je to se zakázkami na právní služby. Navrhuje se - že legislativně technicky úplně špatně, to přejdu -, aby bylo možné zadávat z ruky, bez dohledu zákona o veřejných zakázkách, právní služby až do výše 20 milionů. A my naopak říkáme, že je budeme outsourceovat, a to ještě bez dohledu zákona o veřejných zakázkách, naprosto netransparentně po 20 milionech se tady budou rozhazovat peníze. Co bych ještě zmínil úplně na závěr, je to, že - zrelativizovat vůbec potřebu přijetí toho zákona.
Táži se, zda má někdo jiný návrh, připomínku k proceduře. Není tomu tak. Konstatuji, že návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, abyste přednášel jednotlivé návrhy a postupně se k nim vyjádřil spolu s panem ministrem. Dobře, já vás všechny odhlásím. Prosím, pane zpravodaji, přednášejte jednotlivé návrhy.
Děkuji.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Děkuji. V druhém kroku potom opět pozměňováky z životního prostředí, ke kterým nejsou žádné připomínky.
Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Návrh byl přijat.
Teď se stala nehlasovatelnou celá skupina pozměňovacích návrhů, které už jsem četl v úvodu, v návrhu procedury.
Já bych byl radši, kdybyste ji pro jistotu zopakoval.
Já zopakuji nehlasovatelné pozměňovací návrhy.
Ty jsou nehlasovatelné. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Děkuji.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končí. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Stanovisko opět nesouhlasné.